Zároveň bychom mohli vládu podpořit svým usnesením, aby měla silný mandát a mohla se postavit další zbytečné regulaci, což v minulosti deklarovala. Ale důležitější, dámy a pánové, jsou činy. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a prosím vás o podporu mého návrhu. Stejně tak prosím pana ministra životního prostředí a pana premiéra, aby měli to, co jsem řekla, v patrnosti a bojovali za zájmy našich rybářů a střelců.
Děkuji, pane předsedo. Dovolil bych si navrhnout tento bod zařadit alternativně. První ten návrh zní, že bychom ho projednali buď dnes po pevně zařazeném bodu vráceném ze Senátu. Pokud by toto neprošlo Poslaneckou sněmovnou, pak bych si ho dovolil zařadit jako druhý bod zítra odpoledne.
Poslanecká sněmovna vnímá jejich složitou situaci v době koronavirové epidemie a že je připravena jim dát jasné parametry toho, jak by měl školní rok proběhnout. Tento zákon podpořila, jak už jsem říkal, velkou většinou Poslanecká sněmovna. Musíme si ale připomenout, že od té doby proběhlo už mnoho týdnů, a mám v současné době pocit, že Ministerstvo školství a pan ministr Plaga prostě nekonají dostatečně naléhavě tak, jak je zapotřebí.
Jsou to příklady, kdy prostě kadeřnice má zavřený salon, pomáhá na gynekologické ambulanci, dostává za to 5 tisíc na dohodu o pracovní činnosti. Takováhle žena nedostane nic, ani korunu. Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, tak jak ho Senát přijal.
Můžeme tedy přistoupit k rozpravě. Prvním přihlášeným je pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my podpoříme ten senátní návrh samozřejmě, i pokud nebude přijat, tak podpoříme i ten vládní, protože ta změna je dobrá, protože prodlužuje kompenzační bonus i pro to další období. Takže rozhodně nenastane to, co se stalo u novely MOJE daně. Podle mě to je prostě velká chyba, protože to dělá pocit velké nespravedlnosti u řady lidí, kteří mají ze zaměstnání marginální příjem, drtivou většinu příjmu mají z činnosti na živnostenský list, a dneska dostávají nulovou podporu. Za nás to je přijatelný kompromis. Umíme si představit ty hranice různě. To je za nás zásadní důvod, proč podporujeme tu senátní verzi.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Jenom je škoda, že jsme to nemohli tam prosadit jako opozice daleko dřív, že zbytečně o tom jednáme potom se zpožděním. Takže za nás podporujeme senátní verzi.
Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
Ale začal jste zajímavou větou: Nepřál bych vám být na ministerstvu, když tam byla razie. - No ale v té době jsme byli v opozici. Tak policie tam konala špatně, nebo kdo konal špatně? Já o té razii nic nevím. Ano, nebo ne? Pokud ano, kdo seděl na tom ministerstvu? Kdo byl ve vládě? Kdo tam seděl? Anebo druhá možnost - nebyla tam ta policie oprávněně. Já to fakt nevím. Ale není to na mně, abych já to zjišťoval. Vůbec tomu nerozumím. A opravdu si myslím, že nikdo z nás vás nevyzývá. Abyste porušoval zákon vy nebo abyste nutil své úředníky, aby porušovali zákon. Za druhé. Pokud bude někdo s vážnou tváří tvrdit, že dotační tituly nejsou plné byrokracie, tak prostě nemá pravdu.
Já jenom pro upřesnění pro pana Hniličku prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem přece neříkala, že do sedmi dnů nebo do čtrnácti dnů má dostat ta organizace nebo sportovní klub peníze. O to mi jde.
A když se vás tady poslanci ptají, tak očekávají poměrně zdvořilou odpověď, nikoliv výrok "mlčte, když o tom nic nevíte". To prostě nemůžete říct. Vás sem nezvolil nikdo. A vy se nám máte zodpovídat ze své práce a vědomostí, nikoliv my vám. Takhle to prostě je. Já si dokážu představit - a nepochybuji o tom, že ta situace mnohokrát nastala, kdy pan premiér na vládě nechápal vaši problematiku. Přitom by to byla úplně stejná nehoráznost, jako jste se dopustil vůči panu poslanci Jandovi. Prosím pěkně, nikdy už tohle neopakujte. To nepatří do systému demokratické země.
Nyní pan ministr Robert Plaga, zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě.
Ale byla přehnaná, za to se omlouvám. Ale v této části jste ustřelil vy, pane poslanče.
Zákon nenavrhuje rozdělování žádných peněz. Aby to mohla dělat Národní sportovní agentura, ne Ministerstvo školství, které už to dělat nemůže, a aby ta Národní sportovní agentura na základě tohoto schváleného zákona později mohla vyplácet ty peníze. Já bych byla ráda, kdybychom se vrátili zpátky k meritu věci a pokud možno si odpustili nějaké navzájem invektivy.
Dostali jsme se jinam díky výbuchu pana ministra. Jenom pane ministře, máte pravdu, že jste mi odpověděl na moje interpelace, ale pouze písemně, protože já jsem na vás interpeloval asi šestkrát nebo sedmkrát, za třicet dnů mi přišla nějaká úřednická odpověď, jelikož vy jste na interpelacích přítomný nebyl. Tak se na mě nezlobte, že toto zmiňuji. Nebylo to tak? Je to asi tři měsíce stará záležitost. Možná tomu nerozumím všemu tak jak vy, ale sportu se opravdu věnuji, věnuji se mu celý život, prošel jsem si tím systémem.
Pokud se nikdo nehlásí... Jsem nevěděl, jestli jste nenechal pana kolegu Jandu.
Příští týden je 12. května. Tak už za prvé mi ta reakce připadá pomalá, pane předsedo Národní sportovní agentury, ale budiž. Když si vezmete vzor z COVID I, II, III, tak to bude fakt byrokraticky náročné. Bude to jednoduché, bude to nárokové, jaký bude klíč? To se dá udělat. Ale já myslím, že v tomto případě je čas hrozně důležitý, i kdyby tam nějaká chyba byla.
Takto stát začal systematicky a plánovitě vytvářet nepřátelské prostředí a snažil se znepříjemnit podnikatelům činnost. Protože EET není systém na vydávání účtenek. EET je systém permanentní kontroly činnosti živnostníků, kterou si sami živnostníci sami na sebe mají zajišťovat a zároveň platit. EET se také stalo symbolem atmosféry, kdy je na každého živnostníka preventivně pohlíženo jako na podezřelého. Je to z našeho pohledu nepřiměřený zásah do svobody podnikání, trh naopak tento systém pokřivuje, protože náklady a energie na zajištění EET jsou úplně jiné pro drobného živnostníka a úplně jiné pro síť hypermarketů nebo třeba hobbymarketů.
Uvidíme se zítra v 9 hodin.
Přečetla bych vám tedy usnesení. ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."
Děkuji paní zpravodajce. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 152, z 97 přítomných 68 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Povedeme tedy obecnou i podrobnou rozpravu. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní vicepremiérko, pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové. To ale není jediný problém tohoto zákona. Nacházíme se, jak tady bylo řečeno, v určitém přechodném období, kdy Ministerstvo školství i Národní sportovní agentura vlastně s těmi věcmi mají i nemají něco společného. Proto bych chtěl vyzvat pana premiéra i vládu, aby dočasně výrazným způsobem posílila kapacity Národní sportovní agentury, jinak z toho bude zase ostuda. Všichni jsme to mysleli dobře a dopadlo to jako vždycky. Prosím, nedopusťme to! Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Petru Gazdíkovi.
Děkuji za slovo. Že bude mnoho žádostí, budou s tím potíže a ve finále ti sportovci to zase nedostanou. Jeden jsem dneska představila na školském výboru, druhý jsem dala do systému asi před hodinou. A také tyto informace má agentura zaslat buď datovou schránkou, pokud má organizace zřízenou, elektronicky nebo v listinné podobě. Bylo mi řečeno, že 7 dní je velmi malý čas, že se to nestihne.
Tudíž i toto je v současné době v jednání. A k paní kolegyni poslankyni Hyťhové. Sdílím s vámi i tu obavu, aby ty peníze opravdu šly co nejrychleji. V tom jsme zajedno. Je to obdobné s kulturou, i oni vyjednávají ty programy s Ministerstvem financí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážený pane ministře, současná situace ohrožuje kulturu velkým způsobem. Proto je jasné, že účinné pomoci je potřeba, aby nedošlo k jejich zrušení kvůli bankrotu pořadatelů. Je zřejmé, že musí být zachována kontinuita, a to nejen z toho důvodu, že tyto akce poskytují jednak kulturní zážitky, ale také je jasné a je dokázáno a spočítáno, jak velký ekonomický význam a přínos pro naši ekonomiku mají. A vítáme i snahu pana ministra, který říká, že nenecháme nikoho padnout. Zároveň ovšem musím konstatovat, že pokud bude tento návrh schválen, a my tento návrh podpoříme, jedná se pouze o dílčí řešení. A myslím, že pan ministr a lidé na ministerstvu jsou si vědomi toho, že je potřeba najít a legislativně navrhnout komplexní řešení zejména vůči pořadatelům festivalů a velkých kulturních akcí. Pořadatelé se potýkají s řadou problémů. Znamená to tedy, že určitý počet lidí pro festival pracuje celoročně. Protože však pořadatelé nemají uzavřenou provozovnu či jinak zásadně omezený každodenní provoz, nemají šanci se přihlásit například do programu Antivirus. Samozřejmě že není ani zohledněn v tomto návrhu problém nájmu kanceláří či další režijní náklady, které vznikají nebo vznikly ještě před zrušením velkých kulturních akcí. Avšak festival, pokud byl nebo bude posunut na pozdější termín nebo zcela zrušen, může pak nastat insolvence pořadatelů. Ten je pro pořadatele velmi problematický, protože pro splácení úvěru v následujících letech se musí vytvářet adekvátní zisk. Prakticky ve všech podpůrných programech od Ministerstva kultury, krajů, či měst a obcí existují jasná ustanovení, že v případě vytvoření zisku z pořádání festivalu musejí být tyto přebytečné prostředky vráceny zpátky do rozpočtu. Zde se kruh uzavírá. Banka v případě, že pořadatel není v zisku a nemá ani adekvátní ručení majetkem, žádný úvěr neposkytne. Dalším problémem jsou finanční dary. Pokud pořadatel obdrží finanční dar na uskutečnění akce, ve většině darovacích smluv je ustanovení, že v případě, že se akce neuskuteční, musí pořadatel finanční dar vrátit. A to se týká jak soukromých, tak veřejných prostředků. Reklama na festival se dělá před festivalem, ale i při jeho konání. Proto bych měla na pana ministra pár dotazů. Na závěr mi dovolte říci, že my tento návrh samozřejmě podpoříme a vítáme ho. A jak řekla paní zpravodajka, vnímáme ho jako vstřícný krok. A musím konstatovat, že budeme podporovat každé kroky pana ministra, které se budou týkat zajištění kontinuity pořádání velkých a významných kulturních akcí.
Děkuji. A zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Tomáš Martínek.
Vážené dámy, vážení pánové, obrací se na veřejnost i na mě pořadatelé s určitou nejistotou. Stále se objevují reklamy na některé letní festivaly, ale pořadatelé pořád nemají definitivní jistotu, že ty festivaly nebudou. Ovšem tam není konečné datum. A v případě, že se zruší nouzový stav, tak je to vlastně pouze do 17. května, protože je to krizové opatření.
Děkuji za slovo. Pane ministře, vy jste vlastně neuvedl žádný důvod kromě toho, že je koronavirová krize. Platilo to samé, co jste říkal o postavení Ministerstva školství a Národní sportovní agentury. To samé platilo 29. února před krizí. Ale to s tou krizí jako takovou nemá žádnou souvislost. Nebo jste to mohli 29. února vypsat pro letošní rok? Pokud ano, tak to můžete vypsat i dneska, 5. května. Na tom se nic nezměnilo příchodem viru do České republiky.
Pan ministr školství se znovu hlásí do rozpravy.
Ano, v tom návrhu, který byl zde ve Sněmovně, to přechodové období bylo zamýšleno pro normální období. Smysl zákona je ten, aby se otevřela možnost pro mimořádné dorovnání, vyrovnání kompenzace, zacílení těch programů, aspoň tak, jak to chápu, a s tím nikdo nemohl počítat 29. února.
No ale opět jsem neslyšel žádný důvod. Co bránilo, pane ministře školství, abyste už minulý týden vypsal takový program, o kterém mluvíte? Já tam žádnou legislativní překážku nevidím. Podle mě mohlo. To by mě fakt zajímalo. A tím, že to převedeme na jiný orgán státní správy, to už půjde?
Děkuji a mám dvě přihlášky, pana ministra Plagy a pana kolegy Hniličky.
Úkolem ministra školství je edukovat, tak já to zkusím. To jsme udělali a teď už ty programy administrujeme, vyplácíme dotace a budeme je následně administrovat po jejich ukončení. Aby se to nekřížilo, tak v roce 2020 my už nemáme kompetenci vypisovat nové dotační programy a tuto kompetenci má Národní sportovní agentura. To znamená, že pro tu mimořádnou situaci tam není v tuto chvíli nástroj. Nejlépe, jak to dovedu vysvětlit, jsem se teď snažil. Takže se bavíme o tom, kdo se toho meziprostoru ujme. A myslím si, že když vznikla agentura, tak se toho má ujmout agentura a má mít možnost jenom vyplácet dříve.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
No jednoznačně kvůli koronavirové situaci, kterou jsme nikdo netušili, a my se snažíme v tuto chvíli zasaturovat co nejrychleji sportovní organizace, aby nedošlo k jejich zániku.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Rozumím tomu dobře? Tak když už, tak jste to měli udělat tak, že to ještě letos udělá MŠMT, aby ti lidé pak mohli přejít, abychom nenabírali nové lidi.
Máte slovo, pane ministře.
Tak jenom na upřesněnou. Takže jenom tak na dokreslení.
Děkuji.
A my jsme jenom urychlili tu situaci tak, že nabereme ty lidi, kteří by k nám stejně nepřišli z Ministerstva školství.
Nebo jak to bude? I pro ty sportovce.
Děkuji.
Takže bychom vás chtěli skutečně poprosit v návaznosti tady na ty otázky, abyste sem tedy přišel, prosím vás, a odpovězte nám tedy na ty otázky, respektive veřejnosti, my zastupujeme veřejnost, ti nám píšou, i naši voliči, kteří sportují, a respektive jsou v těch strukturách sportovních a rádi by věděli, kdy tedy dostanou ty informace, jakým způsobem si zažádat, jakým způsobem to bude fungovat, ten časový harmonogram.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, paní poslankyně Valachová se hlásí do obecné rozpravy.
Jediný dotační program. Jenom jeden jediný tam nechala. Takže myslím si, že by bylo dobré, aby to tady zaznělo.
Obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Chce vystoupit pan ministr? Paní zpravodajka? Otevírám podrobnou rozpravu.
Ale budiž. Měl jsem to štěstí být jeden z těch produktů, který měl to štěstí to dotáhnout až na vrchol skrze vstávání každé ráno, v sobotu, v neděli, Kuba by o tom mohl vyprávět určitě taky. To jenom na začátek. Velmi rád zodpovím, ale budete se divit, jsem rád, že se ptáte na ta kritéria. To je číslo jedna. Já mám rád chodit po postupných krocích. A nedivím se ani kolegyni Hyťhové prostřednictvím pana předsedajícího, že se ptá na ty termíny. Je to naprosto logické a vůbec vám to nevytýkám. Ani jsem to špatně nepochopil, že jste myslela, že to máme vyplatit za týden nebo za dva. To sportovní prostředí je specifické. Tam, kam my míříme v těch programech, je samozřejmě provoz a údržba. Rozhodně ne. Tudíž ničím to ministerstvo neomezuje a agentura vypisuje program jiný.